A teď mi tady přijde nějaký dopis. Ten pamflet považuji za nekorektní, jako podpásovku. A nebudu se omlouvat za to, že jsem svolal mimořádnou schůzi podle přání a požadavku toho, kdo ji chtěl svolat. To přece není normální! Pojďme se chovat tak, jak se chovají lidi mimo tuto budovu.
Připraví se kolega Marek Výborný a Vít Kaňkovský, všichni s faktickými poznámkami a už máme tři řádně přihlášené.
Děkuji, pane předsedající. Takže pokud chcete být skutečně korektní, tak začněte u sebe. A ještě co tady zaznělo. Můžete vyčítat - a nás se to tedy netýkalo, to, co tady bylo - ale myslím, že... Pak buďte lepší. Pak buďte lepší, než byli ti před vámi.
Pane předsedo, máte slovo.
Takže to je ta představa, o které jste tady hovořil, jak je to skvělé, jak on chce komunikovat.
Nyní tedy pan kolega Vít Kaňkovský také s faktickou poznámkou a teď už se může těšit kolega Votava.
Já se velmi omlouvám, ale rád bych se vyjádřil k hlasování číslo 133, kde na sjetině mám, že jsem hlasoval proti, nicméně jsem jednoznačně hlasoval pro. Děkuji.
A můžeme přistoupit k rozpravě. Ale předtím tedy... Pardon, omlouvám se Václavu Votavovi, protože pan kolega Pikal se přihlásil s přednostním právem, tak jsem to přebíral od Petra Fialy při řízení a teď jsem to zapomněl.
Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já jsem nevystupoval v té roztržce, co tady proběhla, snad bych měl jenom jednu poznámku, než se dostanu k tématu, a to je, že bych se chtěl zastat poslanců z vládních klubů, kteří si přejí vystupovat. Něco už tady zaznělo k tomu tisku, jestli to tedy je nebo není nějaký společný kompromisní návrh. Tak abychom to na začátku každého volebního období neměnili jednou na pět, jednou na šest, jednou na sedm, jednou na nejméně sedm a podobně, tak jsem se tam pokusil najít nějaké řešení, které bude fungovat navždy, pokud možno.
V okamžiku, kdy ale padlo slovo o tom, že bude mimořádná schůze, tak naše vypárování se vlastně stalo zbytečným, protože den předtím pojišťovna zrušila ta jednání, která měla mít, na žádost ANO. My jsme to nevěděli, zůstali jsme vypárováni prostě proto, že taková byla naše povinnost. Byli jsme vypárováni s lidmi z ANO.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, budeme pokračovat. Omlouvá se od 13.15 pan kolega Chvojka z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Petříček od 12 hodin do konce jednacího dne, pan poslanec Richter od 12 hodin do konce jednacího dne, pan poslanec Ondřej Benešík od 11.30 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan Roman Sklenák od 11.30 do 14 hodin a pan poslanec Radovan Vích od 11.15 do konce jednacího dne. Nyní tedy požádám pana předsedu Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova ke své faktické poznámce.
Chudák benjamínek teď drží a je tu jediný ministr. To, jak popsal, jak mi volal, to je všechno pravda, až na to, že mi neřekl, že tu nebude premiér. A já vám řeknu no jo, ale já jsem vám dal vybrat, jestli v pondělí, nebo v úterý, a vy jste si vybral v úterý. Ale to už jste zamlčel a ze mě tady děláte vola! Paní poslankyně, já to nebudu komentovat, protože to je nápad, to je tak realistické - já zavolám Andreji Babišovi a řeknu: Dobrý den, pane premiére. Takhle fungují poslanci ANO.
Nyní faktická poznámka poslance Bělobrádka, připraví se kolega Hájek a pan předseda Vondráček. Zatím jsme stále v rozpravě ve faktických poznámkách.
Děkuji, pane předsedající. Ano, já bych chtěl potvrdit slova pana předsedy Kalouska. Prostě ten problém byl v tom, že nemohli poslanci vystupovat ani s faktickými poznámkami jako nyní, to znamená, to nebyla žádná diskuze. Naopak jí bylo zabráněno. To, že na to členové této vlády poměrně dost kašlou, to je věc druhá, a myslím si, že to by mělo být třebas předmětem novely o jednacím řádu, aby tady ti členové vlády byli, když na ně interpelace jsou, a skutečně aby to byla mimořádná situace, že nepřijdou. To je normální, a ne že si říkají interpelace, to nás nezajímá, to je nějaké žvanění, a co by nám opozice do toho mluvila.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Je to od vás podlé, je to od vás nekorektní, je to od vás nefér, pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího! Prosím vás, projednáváme tady novelu zákona o jednacím řádu. A poslední věta.
Ještě než dám panu předsedovi Vondráčkovi slovo, přečtu omluvu. Nyní faktická poznámka pana předsedy Radka Vondráčka.
Chudák jednací řád! Kdybyste mně zase na druhou stranu řekl, trváme na tom, aby tam byl premiér, bude tady premiér?, protože hlavní priorita naše je urážet premiéra, který tady bude osobně, tak bychom se o tom mohli pobavit. Vždycky jsem ten návrh na mimořádnou schůzi a ten termín konzultoval s navrhovatelem, většinou s opozicí. K samotnému jednacímu řádu. Pozor, i to patří k demokracii, i to je součást parlamentní diskuze, i za to jsme placeni, že takto vystupujeme.
Víte dobře, že já patřím k lidem, kteří říkají, že Sněmovna se v žádném případě zefektivňovat nemá, že každý zákon, který schválíme, škodí občanům v této zemi, to znamená, čím méně toho schvalujeme, tím lépe pro občany této země. Ale současně i tam, kde byla řekněme třeba vstřícnost opozice, dokážeme si představit, že některé věci rozšíříme, jako čas pro třetí čtení, ale pak to musí být vyrovnáno a vyváženo nějakými kroky, které naopak zase povedou k zefektivnění práce opozice. V takové jsme situaci. Vláda jako obvykle dala neutrální stanovisko, ale to zase poctivě říkám, že pokládám od vlády za korektní. Vláda se nemá příliš zásadním způsobem vyjadřovat k jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. To není věc, která by byla v její kompetenci. A i když tu ústavní pravomoc samozřejmě má své stanovisko dát, tak to stanovisko je čistě technického charakteru. Budu se těšit na rozpravu, která o tom bude vedena. Navíc samozřejmě, a to asi všichni víte, je velmi nebezpečné, v okamžiku, kdy už je jednou jednací řád otevřen, pak se do něj dá načíst téměř cokoli. Proto je užitečné, aby takové změny jednacího řádu byly napříč politickým spektrem, aby byly v dohodě - ano, s tím všichni souhlasíme. Takže jsem velmi opatrný na to, abychom chodili do takovýchhle dobrodružství s tak důležitou normou, jako je jednací řád Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Pan předseda Farský má slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za slovo. Vystupuji tedy v zastoupení klubu ODS, klubu Pirátů, klubu KDU-ČSL, klubu TOP 09 a klubu STAN. A dovolím si zde přečíst dopis, který je adresován předsedovi Poslanecké sněmovny a který mu po tomto přečtení také předám. Vážený pane předsedo Vondráčku, poslanecké kluby ODS, Pirátů a KDU-ČSL požádaly o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na této schůzi jsme chtěli projednat poslední znepokojivý vývoj v naší zemi, který se týká rozpočtových a personálních problémů vlády, včetně trvalého střetu zájmů pana premiéra a neúčelného hospodaření státu popsaného ve výroční zprávě NKÚ. Žádost o svolání jsme podali v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu. Sněmovna má ústavně zakotvenou pravomoc kontrolovat vládu. K plnění této povinnosti má několik nástrojů, z nichž k nejvýznamnějším patří svolání mimořádné schůze. Již z názvu samotného vyplývá, že se jedná o mimořádný instrument, který reaguje na mimořádné okolnosti. Svolání takové schůze je signálem pro společnost, že se odehrává něco, co vyžaduje zvláštní pozornost. Poslanci zastupují občany. Aby mohli plnit své ústavní povinnosti a kontrolovat vládu, musejí k tomu mít odpovídající podmínky. Jako předseda Poslanecké sněmovny musíte mít prvořadý zájem na tom, aby zákonodárný sbor mohl plnit svou funkci. Vaší pravomocí je určit termín mimořádné schůze a při jeho stanovení máte být veden snahou umožnit její řádný průběh, to znamená neznemožnit přítomnost premiéra a členů vlády. Pouze tak má jednání mimořádné schůze smysl. Vzhledem k tomu, že jste určil termín mimořádné schůze na dobu, kdy se jí premiér ani naprostá většina členů vlády nemohla zúčastnit, nezachoval jste se nadstranicky. Postupoval jste pouze v zájmu svého politického subjektu a v příkrém rozporu se zájmy zákonodárného sboru, v jehož čele stojíte. Podílíte se tak na paralyzování chodu Sněmovny a zabránil jste tím kontrole vlády mocí zákonodárnou. Považujeme to za vaše osobní selhání a nehodláme to přejít mlčky. Toto jsem přednesl v zastoupení pěti - - pěti poslaneckých klubů, protože je to skutečně do nebe volající, co se tady včera událo, a nelze, nelze to přejít. K návrhu zákona, který tady leží - teď už za klub Starostů a nezávislých - jenom pár poznámek. Není to tak, že by to byl návrh, se kterým jsme dopředu souhlasili. Ono to asi ani nelze si představit, že bychom sami souhlasili s tím, že si chceme snížit práva, která máme ve Sněmovně. A k těm jednotlivým důvodům, které jsou tady uvedeny pro to, aby taková změna jednacího řádu byla provedena. Reálně ale není co projednávat. Ve středu jsme blok, který byl pro třetí čtení, nemuseli věnovat třetím čtením, protože nebyl dostatek třetích čtení. Žádný z nich taky není třetím čtením. Ten problém není ve znění jednacího řádu. Ten problém je v neakceschopnosti vlády, která prostě sem ty zákony nepředkládá. Druhá část, že je potřeba zatraktivnit interpelace. Atraktivní interpelace budou, když na ně budou docházet ministři. A schůze proběhne tak, že je svolána na chvíli, kdy tady není premiér? Kdy tady z ministrů v nejvyšší chvíli byli tři, a ti se tady ještě střídali jako na orloji s tím, že vždycky tady byl ten jeden, aby nemusela být přerušena schůze. To přece není možné takto fungovat. Zatraktivnění interpelací lehce vyřeší to, že sem bude chodit jak premiér, tak ministři. To se zatím neděje. A zase - nemusíme k tomu měnit jednací řád. To je o politické kultuře v této Sněmovně, která jde od desíti k pěti. A jsem už pamětníkem. Ale tohle se tady historicky nedělo. Tak jako zabalit do všech těch úprav, kdy se bavíme o efektivnosti, to, že zrušíme právo veta malým klubům? Že budeme, když jsme teď ti silní, tak pošlapeme práva opozice? A proč? Je k tomu nějaký objektivní důvod, kdy tady opozice a malé poslanecké kluby zneužívaly svoji roli? Kolik jsme si od začátku volebního období nabrali přestávek na jednání klubu? Jednou jsme to udělali za ty dva roky?
Ale my jsme to navrhovali i u snížení hranice volebního zákona. Upozorňovali jsme na ty různé anomálie v menších krajích, kde třeba v Karlovarském kraji má ANO něco přes 30 % hlasů a 60 % mandátů, což je extrémně nepoměrný způsob přidělování těch mandátů. Myslím si, že základní mechanismy jsou dva. Pokud jich bude méně, tak se proberou důkladněji. Ale nemělo by to být postaveno tak, že to někdo převálcuje většinou na výboru. Tak to je jenom poznámka k tomu. Klidně to může být omezené počtem na volební období nebo něco podobného. Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na slova, která tady zazněla, prostřednictvím pana předsedajícího. Ale podložené argumenty! Takže drtivá většina všech, kteří zastupují podnikatele, nemá proti EET vůbec nic. Takže pokud chcete, tak argumentujte, ale tam, kde to stojí za to.
Ještě pan kolega Lukáš Černohorský a na své vystoupení čeká pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Takže pokud pan předseda, potažmo na grémiu se dohodne, že některé body nejsou konfliktní, není problém je dát dopředu, a tím pádem ta práce bude samozřejmě vypadat i efektivněji, protože k těm konfliktním bodům se dostanete o něco později. A proto, jak jste tady zdůrazňoval, se tady tak často a tak dlouze hovoří.
Prosím, máte slovo.
Ale protože jsem zažil vládní i opoziční lavici, tak bych chtěl říct, ať spolu mluvíme otevřeně. Politický program je to, s čím tady kandidujeme. K těm střetům bude docházet a docházelo za každé vlády. Takže v tom žádný problém není. A pokud někdo tady vyzývá k tomu, aby to bylo jinak, tak není realistický a takhle to nebude nikdy. Vždycky se budeme střetávat s levicí ohledně daní. Na to si skutečně nestěžujeme. Takže to za prvé. To je naprosto logické. A budeme proti programu, až to bude naopak. Ale něco jiného je umožnit debatu s někým, koho se ten problém týká. On se nedá změnit a je to tak, když vyvoláte hlasování o nedůvěře vládě, tak se o tom nehlasuje. Je to jedna z věcí k debatě. Aby nás nevystavoval boji, že pak většina, která samozřejmě existuje, může přehlasovat menšinu. Teď nemyslím, že nikdo z opozice. Myslím si, že by se to muselo hodně vykostit, aby se na tom našla větší shoda. Nevíme dopředu. Oni sami sebe označují za sendvičovou generaci a znamená to, že se starají jak o své děti, tak o své rodiče. A bavme se o několika v zásadě jednoduchých opatřeních, která bychom mohli přijmout výraznou většinou v Poslanecké sněmovně. První, které dlouhodobě navrhujeme, aby každý poplatník důchodového pojištění, což je ta významná část sociálního pojištění, lépe řečeno důchodové daně či pojistné daně, protože to není pojistné, to jsou daně, aby mohl jedno procento, jeden procentní bod, pokud bude chtít, přispívat na penzi svých rodičů nebo prarodičů. Druhá poznámka k tomu, co bychom mohli dělat, je spojit debatu o důchodové reformě s prorodinnou politikou. To nelze odtrhnout. To nelze odtrhnout! A bezesporu by mohla být nějaká částka, kterou věnují například na sociální či zdravotní služby svých rodičů nebo prarodičů. Tím bychom byli schopni do toho systému péče přinést další soukromé peníze. Pokud se ovšem nějaká rodina rozhodne, že zakoupí bydlení, byt či rodinný dům pro své děti, tak v tom okamžiku nemůže už použít tu částku jako odpočitatelnou položku. To všechno jsou nástroje, jak přivést do systému ať už sociálních služeb, nebo do penzijních systémů další soukromé peníze, když ony tam vlastně jsou soukromé, jenom stát je přerozděluje. Opustil bych iluzi, že se na tom musí shodnout všichni. To je iluze, a pokud bude někdo trvat na tom, abychom se všichni shodli na změnách penzijního systému, tak současně říká: žádnou změnu nechci. Já vím, že je to mnohdy obtížné, když jsme omezeni volebním obdobím, jsme skoro v polovině volebního období. Letos jsou evropské volby, příští rok jsou krajské a senátní volby, za dva roky jsou sněmovní volby, tak kdy vlastně můžeme kritizovat vládu?
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ano, pane kolego, to je možná pravda, ale značně jste ho chtěli oslabit. Přece vzpomínejme, druhý pilíř oslaboval ten průběžný pilíř. A že byl druhý pilíř nastaven nesmyslně, tak to já myslím, že už myslíte a víte i v současné době, tak jak byl udělán. Nakonec on zašel i na své úbytě, protože měl velice málo lidí, kteří do něj mohli vstoupit, protože samozřejmě byl krajně nevýhodný pro lidi. Řekl jsem, že byl dobrovolně povinný, ano, protože do něj se vstoupit mohlo, ale vystoupit se nemohlo. Takže to bylo takto nastaveno. Byl nastaven pro lidi s nadstandardními příjmy a navíc nebyl garantován státem. Byl to možná dobrý byznys pro některé společnosti. Takže jenom tolik jsem chtěl připomenout panu kolegovi Kalouskovi, jak to bylo s tím průběžným pilířem.
Děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem tady poukázat, jak je subjektivní pohled na to, co to je diskuze, co to je debata. Protože pokud on naznačil, že chtěli včera diskutovat, debatovat, tak já vám popíšu, jak to včera probíhalo. Tak jsem se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana Kalouska, jak to myslel, že včera chtěli diskutovat a debatovat.
Tak.
Před vystoupením paní ministryně nevystoupili všichni členové opozice s přednostním právem, pouze pět předsedů politických stran, nikoliv všichni s přednostním právem. S přednostním právem je tam daleko více osob.
Pan poslanec Vlastimil Válek z pracovních důvodů se omlouvá na celý jednací den. Paní poslankyně Karla Maříková z pracovních důvodů... Pardon.
Já rozumím předsedům klubů, že nemohou garantovat, že nepadne žádný pozměňovací návrh, a nemohou garantovat, jak to hlasování dopadne. To prostě nejde podle Ústavy. Tak pokud se chceme vyhnout těmto nebezpečím a obavám, tak vytvořme text, který podepíše za každý klub jeden, nebo aspoň sedm klubů, já nevím kterých, a dejme to v devadesátce. Pak to má smysl a pak to jsou změny, které mají naději na úspěch. Počtem projednaných bodů? Počtem přijatých zákonů? Počtem opakovaných novel těch zákonů, které jsme už přijali? Já prostě nevím. To není žádná efektivita. K návrhu pana poslance Votavy, ke státnímu závěrečnému účtu. Podle mě k tomu nemusíme měnit zákon. Stačí udělat politickou dohodu na grémiu a tou dohodou se řídit. A pak když přiběhne někdo z ministrů, že potřebuje něco urychleně předřadit a předsunout, mu říct ne.